Poslanec Skopeček. Tak já budu muset asi vyhlásit nejdříve technickou pauzu, aby nám fungoval mikrofon. Já to zkusím zapnout a vypnout.
Všichni víme, proč se berou přestávky klubů. Je to neschopnost koalice se dohodnout.
Chtěl jsem říct něco podobného, kolegové, jako řekl pan poslanec Skopeček. Já chápu, že ta situace není jednoduchá, že vyžaduje čas na kuloárová jednání, ale myslím, že jste na to měli celou noc. A ne nás tady zdržovat.
Děkuji. Podotknu, že jednací den končí v osm, když na to přijde.
A tuhle neziskovku, vede ji nějaký pan Rozumek, tak tuto platí vláda hnutí ANO, ČSSD z rozpočtu, mimochodem i z letošního rozpočtu, tedy ještě s podporou KSČM. My říkáme, dejme je českým slušným lidem. To samé je ohledně vyplácení sociální podpory nepřizpůsobivým. Ano, prošel už prvním čtením, a děkuji tedy i poslancům jiných stran, že podpořili náš návrh. Prošel prvním čtením, ale v druhém čtení nám to zatím tady vázne. Už to tady je několik měsíců a máme zase leden. A příští rok už v říjnu jsou volby a hnutí SPD, my jsme měli v plánu to utnout, ukončit zneužívání a vyplácení sociálních dávek nepřizpůsobivým. No a protahuje se to, protože poslanců SPD je jenom 19 z 200, takže nemáme tady zdaleka většinu, a už zase jsme před státním rozpočtem na příští rok a zase to tam je, že vláda podporuje nepřizpůsobivé na úkor slušných pracujících lidí, na úkor invalidů, na úkor seniorů. Hnutí SPD předložilo více než 20 pozměňovacích návrhů, ve kterých navrhujeme přesunout miliardy korun z položek, které nic nepřinášejí slušným lidem, směrem k podpoře slušných a pracujících lidí. Je nutné zvláště teď v krizi ještě více podpořit invalidní, starobní a další důchodce, zaměstnance, živnostníky, studenty a malé a střední české firmy. Vláda ale naše pozměňovací návrhy odmítá. Vláda chce raději nakoupit v Německu za 50 miliard korun nová armádní bojová vozidla, než aby těch 50 miliard dala na podporu našich občanů. Hnutí SPD podporuje českou armádu a naše vojáky, o tom žádná. Opravdu ale nerozumím tomu, proč teď v krizi vláda za každou cenu chce podporovat mnohem bohatší a silnější německou ekonomiku našimi miliardami. Každý rozumný člověk se musí v této souvislosti logicky ptát, proč tento kšeft vláda hnutí ANO a ČSSD teď dělá a nechce si ho nechat za žádnou cenu rozmluvit nebo ho nechat na později, až krize pomine. Lidé se dostávají do dluhových pastí, lidé nemají na nájem, na své závazky, krachují firmy, lidé jsou propouštěni z práce. Jenom v segmentu cestovního ruchu pracovalo do letošního jara 240 tisíc občanů České republiky a těch 240 tisíc občanů, značná část, je dneska bez práce. Jsou to průvodci, jsou to pracovníci hradů, zámků, jsou to pracovníci restaurací, v restauracích, ve službách, jejich dodavatelé, výrobci tradičního českého skla, dopravci a tak dále. Jenom toto je 240 tisíc lidí, kteří by uvítali každou podporu navíc. Nikdo z těchto lidí nepotřebuje teď hned nová bojová vozidla z Německa. A to nemluvím o tom, že některé západní země zrekonstruovaly ta stará, právě aby ušetřily. Jenom my, Česká republika, přestože lidi nemají peníze, živnostníci, zaměstnanci mají problémy, tak vláda chce prostě podpořit mnohem bohatší německou ekonomiku, kde mají notabene ještě mnohem vyšší průměrné platy než u nás. Takže když to všechno shrnu, poslanecký klub SPD navrhl desítky pozměňovacích návrhů pro přesuny v jednotlivých kapitolách rozpočtu v celkové výši několika desítek miliard korun s cílem přesunout peníze ke slušným a potřebným lidem. Zároveň také podporujeme valorizaci důchodů, které příští rok porostou v průměru o 839 korun na téměř 15 400 korun. Takže poslanci SPD hlasovali pochopitelně podpořit zvýšení důchodů a i díky poslancům hnutí SPD dostávají důchodci zvýšeno. Nedá vyžít. Jsou to invalidní, starobní, další důchody. A my navrhujeme, aby stejně jako v mnoha západních zemích lidé měli nárok na základní důstojný důchod, ale pod podmínkou odpracovaných let. To je rozdíl s těmi návrhy, které tady slýchávám často z dílny ČSSD. Ale my chceme, aby to bylo podmíněno pracovní minulostí. Takže žádný nepřizpůsobivý práceschopný člověk, který dlouhodobě záměrně nepracuje, by nárok neměl a od této částky zásluhově, takže zásluhovost by samozřejmě zůstala. To absolutně nechápu, to opravdu hlava nebere. A to jsou ty naše výtky v tom rozpočtu. Prostě je špatně strukturovaný. Prioritou není slušný či pracující člověk, slušný a pracující člověk, prioritou jsou bohužel v tom rozpočtu jiné věci. Jakoby se zalíbit všem. Jenže pro nás SPD máme jasné priority - slušný člověk na prvním místě. Teďka... my jsme tedy přesvědčeni o tom, že si naši důchodci samozřejmě zaslouží žít důstojně. Takže SPD při hlasování vládou koncipovaný návrh rozpočtu svým hlasováním nepodpoří, jelikož vláda ANO a ČSSD by měla přestat financovat nepřizpůsobivé, politické neziskové organizace. Já tomu nerozumím vůbec - k čemu to je? K čemu to lidem teď v krizi je? Ale to je nesmysl. Kdyby bylo u vlády SPD, tak to škrtneme a přesuneme to směrem ke slušným lidem, ty peníze. Dále vláda by měla přestat financovat solární barony, zahraniční předražené zbrojní zakázky pro armádu. A znova zdůrazňuji, že my armádu i české vojáky velice podporujeme, ale tady mluvíme o zakázce. Tady mluvíme o trošku něčem jiném.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, po jednání s některými předsedy poslaneckých klubů jsem se rozhodl v zastoupení předsedy Poslanecké sněmovny svolat politické grémium. Požádám předsedy poslaneckých klubů, aby se dostavili do zasedačky politického grémia, kde se poradíme o dalším postupu, abychom nepřestávkovali příliš dlouho. Takže požádám předsedy poslaneckých klubů, případně jejich zástupce, pokud tady předseda není, aby se dostavili do zasedací místnosti politického grémia. Je možné rozebrat rezervu vlády na řešení nenadálých situací? Bude druhá vlna poslední? Nebo budou následovat vlny třetí a čtvrtá? To byla úvaha, která nás vedla k tomu, že jsme hovořili o jednotlivých kapitolách státního rozpočtu tak, abychom si uvědomili, co je možné a co je nutné. Uvědomujeme si obrovskou práci hasičů, uvědomujeme si obrovskou práci vojáků, uvědomujeme si obrovskou práci těch, kteří pracují jako dobrovolníci. Uvědomujeme si také to, co v nouzovém stavu znamenalo převedení studentů lékařských fakult do zdravotního systému. Uvědomujeme si, co to znamenalo zabezpečit tyto služby. Mnozí mi tuto dohodu vyčítají. Já jsem přesvědčen o tom, že dohoda, kterou jsme uzavřeli, je pro tuto krizi výhodná pro stát, pro občany České republiky, a proto požadujeme, aby vládní rozpočtová rezerva byla posílena o přesun 10 mld. korun z kapitoly Ministerstva obrany. Nebereme Ministerstvu obrany žádné zvýšení rozpočtu. Možná, že je bude nutné povolat k tomu, aby zabezpečovali pomoc Hasičskému záchrannému sboru a fungovali ve prospěch občanů České republiky v této těžké krizi. Myslím si, že dobrý hospodář vždycky vytváří rezervy, vytváří si je tak, že některé záležitosti je schopen odložit, některé záležitosti je schopen okamžitě podpořit a pro některé kroky si nechává volné ruce. Není to nic, co bychom neuměli pochopit, co by neuměl pochopit každý, kdo se snaží dobře hospodařit. Protože se může stát, že i veškerá podpora, veškeré kompenzace neudrží všechny podniky funkční a že se může zvýšit nezaměstnanost, a že pokud tyto podniky budou funkční a budou pracovat, tak mohou řešit některý z nárůstu nezaměstnanosti. Ano, to byla naše úvaha. My ji neneseme, ale cítíme odpovědnost vůči občanům České republiky. A tu odpovědnost chceme unést. Proto posilujeme ty systémy, které jsou potřebné, zdravotnictví, sociální systémy, policii, hasiče. A samozřejmě vytváříme rezervy, abychom tyto systémy udrželi všechny funkční. Děkuji vám.
A vláda navrhuje deficit v astronomické výši 320 miliard korun. Hnutí SPD prosazuje a podporuje zvýšení důchodů, zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka, aby měli pracující lidé více peněz v peněženkách, či finanční podporu všem lidem postiženým vládními koronavirovými opatřeními. Podporujeme finanční, sociální a zdravotní podporu všem slušným lidem. Vláda ale připravila rozpočet, který vyhazuje peníze na nepřizpůsobivé, pro imigrační politické neziskovky, solární barony a podobně. To znamená, zdravotně postižené děti tam měly skvělou přípravu na vstup do života. Zároveň v běžných školách se mohly talentované děti také velice dobře připravit. Například do Afghánistánu. To není pravda, protože například Francie, která je také v NATO, vojáky z Afghánistánu stáhla. A znovu říkám, jsou tady země, členové NATO, kteří stáhli vojáky. Takže my tam vůbec být nemusíme a tři čtvrtě miliardy jsme mohli ušetřit. Jen toto vyslání nás teď stojí 380 milionů korun. Já to opravdu nechápu, co to vláda společně se stranami Demobloku tady předvádí! Už tady leží dva roky. Takže těch 380 milionů korun, které vy dáváte na vyslání českých vojáků do Afriky, a to ještě do střední Afriky, to není ani severní Afrika, tak my říkáme, dejme je našim slušným lidem! Takže to jsem tady shrnul v podstatě na konkrétních příkladech výtky SPD k tomuto návrhu státního rozpočtu. Takže pochopitelně je tady zásadní rozpor v prioritách, v rozpočtových prioritách mezi hnutím SPD a koalicí hnutí ANO a ČSSD. A znovu zopakuji na závěr, že za těchto podmínek prostě hnutí SPD tento státní rozpočet nepodpoří. Proto znovu nabízíme jednání vládě, podpořte naše pozměňovací návrhy. Já jsem je tady přesně teď veřejně popsal, aby každý slyšel, v čem naše návrhy spočívají. A pojďme se o tom bavit a rozpočtové provizorium přece nemusí být. Děkuju za pozornost.
Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Miloslava Vostrá, zpravodajka rozpočtového výboru v této věci.
Nyní tedy s přednostním právem dostane slovo místopředseda Sněmovny a předseda ODS Petr Fiala.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, návrh státního rozpočtu je podle Občanské demokratické strany takový, že neodráží skutečné potřeby České republiky. My ten rozpočet nepovažujeme za dobrý, a proto ten rozpočet, jak už jsme několikrát řekli, také nepodpoříme. Jsme přesvědčeni, že teď, v tuto chvíli, ten rozpočet nelze předělat, nelze z něj udělat dobrý, poctivý rozpočet, který by odpovídal tomu, co česká ekonomika, Česká republika, čeští občané v této době potřebují. Ten rozpočet by šlo mírně vylepšit, za chvíli řeknu jak. Nejprve pár slov o tom, proč tento státní rozpočet nepovažujeme za dobrý, proč podle nás neodráží potřeby České republiky, potřeby české ekonomiky a ani potřeby většiny lidí. Je to 320miliardový dluh a je to dluh státního rozpočtu, ale je to hlavně dluh občanů České republiky. A to je na tom podstatné. Je to asi 32 tisíc korun na každého jednoho občana České republiky za rok včetně těch nejmenších dětí. A je jasné že kdybychom takto postupovali dál, tak ještě ti, kteří jsou teď malými dětmi, budou v budoucnu splácet to, co teď tato vláda připravila. A to podle nás není v žádném případě odpovědné. A není to všechno. A to je za druhé. Protože nejde jenom o 320 miliard, tak jak je to tady předloženo na příští rok. Toto si taky musíme uvědomit. Takže když to spojíte s tím deficitem, dluhem, který máme v letošním roce, a dáte si to dohromady, tak v příštích čtyřech letech podle té představy, která je nám tady všem předložena, bychom vyrobili dluh vyšší než jeden bilion korun. A to je něco, co snad uznáte, že opravdu není dobré. Říkala to i paní ministryně. A přitom tam nejsou žádné nové masivní investice ani do dopravní infrastruktury, ani do vzdělání, ani do ničeho, co by mohlo rozhýbat českou ekonomiku. Ten rozpočet ani nijak viditelně nepočítá s masivními kompenzacemi, které nepochybně budou potřeba minimálně v prvním čtvrtletí příštího roku. A hlavně ten rozpočet se nepokouší hledat žádné rezervy na spotřebě státu. Už ani nepředstírá nějakou udržitelnost veřejných financí.
Výbor vyhodnotil jak makroekonomickou, tak fiskální prognózu jako realistickou. Dále bych ráda uvedla pár slov k základním makroekonomickým ukazatelům. Spotřebu domácností by měla podporovat opět sílící dynamika disponibilního důchodu doprovázející postupné ekonomické oživování. K dynamice investic by měly přispívat jak soukromé investice, tak výdaje sektoru vládních institucí. Saldo zahraničního obchodu by k růstu ekonomiky mělo přispívat neutrálně, respektive mírně záporně. Očekávané pozvolné posilování koruny vůči oběma hlavním světovým měnám bude mít na spotřebitelské ceny opačný dopad. Administrativní opatření změny regulovaných cen a nepřímých daní by na inflaci v letech výhledu měly působit v rozsahu půl procentního bodu. Situace na trhu práce je prozatím vlivem vládních programů podstatně lepší, než by odpovídalo hloubce ekonomického propadu. I tak lze ale do budoucna vlivem recese počítat s oslabením poptávky po práci. Na výdajové straně rozpočtu patří k nejdůležitějším mandatorní sociální výdaje státního rozpočtu. Nyní bych se chtěla zmínit o některých dalších zásadních výdajových oblastech státního rozpočtu. Pro rok 2023 jsou navrženy rovněž ve výši 38 miliard korun. Pro rok 2023 jsou celkové výdaje ve výši 52 miliard korun.
Děkuji. Děkuji. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Další návrh je pod pořadovým číslem 81, opět z klubu poslanců ODS, navýšení kapitoly Státní dluh o částku 150 milionů v neprospěch Ministerstva průmyslu a obchodu, a sice z dotací na strategické investiční akce.
Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Další návrh je pod pořadovým číslem 82 ,opět z klubu ODS. Je to navýšení kapitoly Státní dluh o částku 150 milionů v neprospěch Ministerstva průmyslu a obchodu, a sice výdajů příspěvkovým organizacím řízeným ministerstvem.
Děkuji. Děkuji. Je přihlášeno 106 poslanců a poslankyň. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Další návrh je pod pořadovým číslem 83, opět z dílny kolegů z ODS. Jedná se o navýšení kapitoly Státní dluh o výši 150 milionů korun.
Děkuji.
Jedná se o navýšení kapitoly Státní dluh o částku 500 milionů korun v neprospěch kapitoly Ministerstva financí, a sice výdajů na zabezpečení úkolů Finanční správy.
Prosím další návrh.
Týká se navýšení kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o částku 400 milionů korun. Je to na vrub Všeobecné pokladní správy.
Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Další návrh je pod pořadovým číslem 86 pana kolegy Jana Hrnčíře.
Děkuji. Kdo je proti? Prosím další návrh.
Další návrh je pod číslem 87 pana kolegy Jana Hrnčíře. Částka 10 milionů korun.
Děkuji. Kdo je proti? Prosím další návrh.
Další návrh je pod pořadovým číslem 88 pana kolegy Jana Hrnčíře. Jedná se o navýšení kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, speciálně zaměstnání osob se zdravotním postižením, o částku 2 miliony korun v neprospěch kapitoly Úřad vlády České republiky.
Ptám se, kdo je pro. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Poprosím o klid v sále a poprosím o další návrh.
Než dáte slovo panu kolegovi a než budeme dál pokračovat, já jsem byla požádána, zda by nebylo možno vyhlásit pětiminutovou technickou pauzu, aby kolegové mohli...
Tak já dám slovo panu poslanci, pak vyhlásíme pauzu, pak předám předsedání.
Na sjetině mám, že jsem se zdržel, hlasoval jsem proti.
Takže 10 minut.
Dobře, děkuji, vnímám.
Já bych chtěl reagovat na paní poslankyni. A samozřejmě, paní Černochová, já vám chci poděkovat za spolupráci. Já s tím nemám žádný problém. Takže vy tady schválně mluvíte o těch procentech, protože samozřejmě HDP šlo nahoru, je to trojčlenka, všichni tomu rozumíme. Asi mě budou zase žalovat. Proč to pronajal? Já chci váš podpis. A kolik teď bude průměrný plat vojáků? Policie, všichni. Takže za nás se mají všichni dobře! Protože my jsme vláda, která může zdokumentovat, co udělala pro lidi. A to je všechno.